Znovu vás prosím a vyzývám - pusťme to do druhého čtení, dejme tomu klidně prodlouženou lhůtu k projednání, udělejme ve výborech vzájemně konsensus a přijměme zákon o referendu. My si myslíme, že hlas občana je tím nejvyšším v České republice, ale vy si to nemyslíte a to je skutečně ten rozdíl. My jsme pro, my tomu nebráníme.
Návrh rozpočtu jsme projednávali na 6. schůzi Poslanecké sněmovny dne 14. února 2014, kdy jsme přerušili všeobecnou rozpravu a další projednávání jsme odročili do doby příchodu ministra zemědělství. Jako první se do rozpravy hlásí pan ministr zemědělství.
Dobrý den.
Teď mám přihlášeného s faktickou poznámkou pana poslance Kalouska.
Děkuji za slovo. Například v roce 1923 byl rozprášen mnichovský puč a Hitler byl uvězněn. V roce 1933 se potom stal říšským kancléřem a o deset let později Evropa hořela v plamenech. Pane poslanče Okamuro, já vám přeji hodně politických úspěchů, ale velmi prosím, abyste historické paralely na téma své ideologie nepoužíval.
Děkuji vám a řádně přihlášený do diskuse je pan poslanec Vozka.
Dámy a pánové, jenom z formálních důvodů se přihlašuji k svému návrhu v úvodním slově na zamítnutí tohoto návrhu.
V tento moment nemám nikoho přihlášeného do diskuse ani žádnou faktickou poznámku. Zahajuji hlasování. Děkuji. Návrh na zamítnutí daného zákona byl přijat. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Kalousek.
Dámy a pánové, promiňte, že zneužívám přednostního slova, nevím, kdy pan předsedající ukončí schůzi.
A ještě zde mám jednu faktickou poznámku pana poslance Černého, takže vás poprosím, pane poslanče...
Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, jako zpravodaj tisku 114 bych vás rád seznámil s potřebnými informacemi. Návrh zákona o celostátním referendu je předkládán Sněmovně jako iniciativa poslanců, které byl předložen 29. ledna. Vláda zdůvodnila své stanovisko a vyjádřila nesouhlas s návrhem zákona a já se s těmito výhradami, které vláda zakotvila ve svém stanovisku, plně ztotožňuji. Poslanecký návrh v důvodové zprávě uvádí, že se jedná historicky o 17. pokus o přijetí zákona upravujícího tuto problematiku. Nicméně se předkladatelé vydávají svou vlastní cestou. Bohužel i při snaze o maximální vstřícnost k dobrému úmyslu předkladatelů je nutno konstatovat, že návrh obsahuje řadu nedostatků. Rovněž je tak možný zásah do otázek rozpočtu, tedy financování státu nebo daní. Toto určitě není tématem pro referendum. Rovněž časté využívání referenda znamená nemalé zatížení rozpočtu. Z dostupné koaliční smlouvy je možné vyčíst i řešení pro postup koalice ve věci referenda, kde smlouva obsahuje text: Předložíme návrh ústavního zákona o obecném referendu na základě lidové iniciativy, které umožní občanům konání referenda o zásadních otázkách fungování státu. Jsem toho názoru, že je potřebné ústavní zákon připravit a řádně projednat vládou s řádným meziresortním připomínkovým řízením.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Jako první s přednostním právem se přihlásil pan poslanec Radim Fiala, poté s dalším přednostním právem pan poslanec Tomio Okamura a potom již poslanci, kteří jsou uvedeni na seznamu řádných přihlášek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Výtky proti referendu jsou pořád stejné. Ale o to přece v referendu jde, aby mohli rozhodovat nikoliv elity a elitáři, ale občané. To, zda připouštíme, či nepřipouštíme možnost referenda, je v prvé řadě mravní otázkou, a tedy hodnotovým soudem. Já osobně říkám, že církevní restituce neschválené v referendu jsou nemravností. Já osobně říkám, že schválení fiskálního paktu nebo případné přistoupení k euru budou nemravností. V zásadních věcech týkajících se životů rodin a majetků mají lidé přirozené právo se rozhodovat. Kdo se bojí referenda, bojí se skutečné demokracie. Věci nejsou tak, že tady máme hloupé lidi, za které musí rozhodovat chytří politici. Jediné, co nás čeká a na co si musíme zvyknout, je lidem vysvětlovat problémy, které se jich týkají, a to je přece zásadní úlohou politiků od samotného počátku, a proto jsme to politiky také šli. Zřejmě některé politické strany si myslí, že jejich práce spočívá ve lžích nebo planých volebních slibech. Pak je ovšem jasné, že musí být z referenda strach. Kdyby se ODS a TOP 09 nebály referend, znervózněl bych a zkoumal důvod, proč jsou tyto dvě strany v klidu. Ony však nejsou. Ony dobře vědí, že až se naplní ústavní vize naší státnosti, nezbude pro plané volební sliby prostor. To je vize, se kterou jsme šli do Poslanecké sněmovny, a to je náš předvolební slib.
Děkuji panu poslanci Radimu Fialovi za jeho vystoupení. Nyní pan poslanec Tomio Okamura v rozpravě a připraví se pan poslanec Martin Lang.
Vážený pane předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně, já bych tady ještě v obecné rozpravě podrobněji rozebral výtky vlády k našemu zákonu, protože k tomu je potřeba se samozřejmě vyjádřit. No tak to je tedy opravdu novinka! Ano, samozřejmě, protože se posiluje demokracie přímá. Výtka číslo dvě: Nám je vytýkáno, že zákon zavádí nesourodý institut zákona přijatého v referendu, který je fakticky nadřazen ostatním zákonům, protože ho lze změnit jen referendem a nemůže ho změnit parlament. To může vést k problémům kvůli velké rigiditě. Změníme parametry - a oni řeknou, že není provázaný s Ústavou. No tak předtím jim to nevadilo a teď je to zase další výmluva. To jsou jenom řeči, to jsem tady říkal už ve své úvodní řeči.
Kvalitativně je to zásadně odlišný návrh. Toto je doopravdy velmi nebezpečný jednak zmetek a jednak nebezpečná hrozba demokracii v této republice. Ten poměrně v krátké době předložíme a samozřejmě budeme hledat širší shodu než jenom na úrovni koalice. Ale prosil bych, aby takovéto nebezpečné zmetky nebyly vykládány za totožné s návrhy, které tady předkládala v minulosti sociální demokracie.
S přednostním právem pan poslanec Okamura. Prosím, pane poslanče.
Já jsem jenom řekl, že vycházíme z vašeho návrhu a upravili jsme parametry. To je jedna věc. To znamená, k tomu už nemám prakticky, co dodat. Předveďte se, předveďte do roka svůj návrh, nebo ještě dříve, a uvidíme. A já vám slibuji zase, protože my budeme pozitivně postupovat. Předložte svůj návrh na referendum, Úsvit o to usiluje, my politikařit nebudeme a určitě ho také rádi podpoříme a budeme o něm pozitivně diskutovat.
Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Fiala, po něm pan poslanec Tejc. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo. Tak já jsem také rád, že pan ministr Dienstbier přiznal, že jsme vycházeli z návrhů sociální demokracie.
Děkuji panu poslanci.
Děkuji za slovo. Já bych rád také uvedl některé věci na pravou míru. Jeden z nich byl o zrušení zdravotnických poplatků, jeden byl o zavedení přímé volby a ten třetí byl právě zákon, který měl zavést referendum. Ten návrh skutečně není, tak jak říkal pan poslanec Polčák, totožný, to znamená, nehlasujeme o stejném návrhu, který jsme v minulosti prosazovali, ten má jinou podobu. Ale promiňte mi, že teď tedy s ohledem na to, že se neztotožňuji se všemi parametry toho zákona, takový návrh nepodpořím, ale v principu jej podporuji.
Děkuji panu poslanci Tejcovi. A teď s řádnou přihláškou pan poslanec Karel Fiedler.
Děkuji, pane předsedající. Takže teď už, vážení kolegové a kolegyně, dobrý večer. Já jsem si dělal poznámky od předřečníků, takže to budu mít trošku komplikované. Budu to brát bod po bodu a doufám, že se do toho moc nezamotám. Budeme to pořád odsouvat? Já myslím, že čím dříve tento zákon přijmeme, tento návrh, tím lépe to bude pro tuto společnost a tuto zemi. Když se začal projednávat tento návrh zákona, tak tato sněmovna byla doslova poloprázdná. Mělo to být vyjádřením toho, jak poslanci, kteří tady nebyli, se stavějí k tomuto poměrně zásadnímu návrhu zákona, poslanci vládní koalice, kteří to mají ve svém vládním prohlášení, že budou tento návrh prosazovat? Zpravodaj tohoto zákona tady mluvil o tom, že dojde ke změně vyvážené zastupitelské demokracie. Já nevím, jak je ta demokracie vyvážená. Jinak jim toto právo je upíráno. Je to úplně jednoduché! Aby tady ta referenda neustále nebyla, proti tomu je jednoduchá, v uvozovkách tedy jednoduchá, obrana. Konejme tak, aby byli spokojeni, aby této zemi nerostly dluhy, aby nerostla nespokojenost občanů. Nebudou potom referenda, nebude hrozit vaše odvolání! Tak s tím také nemohu souhlasit. Místo abych tady uváděl argumenty a přesvědčoval, že to tak je a že to tak není, tak si udělejte sami názor. Zdůrazňuji veškeré státní moci. Článek 2 říká: Ano, ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.
Děkuji panu zpravodaji za vystoupení v rozpravě. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vím, že tento návrh zákona zde minulý týden vzbudil velikou diskusi. Ano, tuto diskusi si zaslouží a zaslouží si tuto pozornost, protože jde o 12 mld. korun pro úzkou skupinu advokátních kanceláří, ale jde i o mimořádně závažné sociální dopady a tyto závažné sociální dopady zaplatíme my všichni. Tím cílem opravdu je snížit náklady v souvislosti s vymáháním dluhů, zvýšit počet dluhů, které budou vymoženy, a snížit počet exekucí. Jsme si vědomi, že jsou výhrady, některé odborné výhrady k tomuto návrhu zákona. Jsme si vědomi toho, že i paní ministryně spravedlnosti předkládá nějaký návrh, o kterém však já vím pouze z médií, a proto bych chtěla i za navrhovatele říci, že jsme připraveni k další diskusi o úpravě našeho návrhu. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji. Máte slovo.
Je to daleko složitější než několik milionů pro nějakou úzkou skupinu advokátů, jak říkala.
Děkuji. Musím se ale zeptat i pana zpravodaje Chvojky, jestli má zájem o závěrečné slovo. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami, abychom mohli rozhodnout o tomto návrhu. Kdo je proti zamítnutí? Děkuji vám. Budeme se tedy zabývat návrhy na přikázání výborům k projednání. Má ještě někdo jiný návrh na přikázání? Nikoho nevidím, budeme tedy hlasovat o jednotlivých návrzích. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Nyní žádám pana poslance Tomia Okamuru, aby uvedl tento návrh ústavního zákona. Já vás chápu, pane poslanče, ještě tedy požádám kolegy a kolegyně o klid a případně pana ministra s panem poslancem, aby diskusi přenesli na jiné místo, než je...
Děkuji panu poslanci Laudátovi. S další řádnou přihláškou pan poslanec Bendl.
Děkuji za slovo. Ta na tom reklamním trhu dokáže udělat neuvěřitelný průvan, a dokonce i politicky. Prosím vás, to je výsostné politikum. Prosím, to není 250 milionů na podporu českých zemědělců, to je 250 milionů na motivaci píárových a marketingových agentur. A snad je nás dost politiků v této Sněmovně, abychom si uvědomili, co teď tady říkám. Druhá věc je skutečně efektivita těchto výdajů. Jak jsem znovu řekl, je to do tří oblastí - je to program Klasa, je to program Regionální klasa a Regionální potravina. Já si umím představit, že Regionální klasa a Regionální potravina ještě bude podporována z veřejných zdrojů, ale Klasa samotná, to už je trochu sranda vzhledem k těm 35 miliardám dotací do agropotravinářského komplexu a vzhledem k efektivitě této kampaně. Pro férovost říkám, že nevedu tuto diskusi poprvé, vedl jsem ji i ve vládě, jíž jsem byl členem, a i tam byl můj názor menšinový. Ale s vědomím, že oslovuji Poslaneckou sněmovnu, kde mnozí se velmi demonstrativně hlásí k šetření i v drobných, tak tady říkám, že to není v drobných, a pevně doufám, že můj návrh bude mít podporu. Kdybychom tak neučinili, tak bychom poškodili české zemědělství. Je velmi prosté, vychází i ze slov pana ministra Jurečky, že se bude snažit neutratit všechno, ale všechno je číslovka neurčitá a já jsem přesvědčen, že suverén, kterým Poslanecká sněmovna je, by měl mluvit v číslovkách určitých, a proto si dovolím navrhnout usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá ministra zemědělství, aby z výdajů určených na marketingovou činnost bylo vyčerpáno maximálně 100 milionů." Věřím, kolegové, zejména z ANO, že úspora 150 milionů, pokud trváte na tom, že budete šetřit, už vám nebude připadat zcela marginální.
S další řádnou přihláškou pan předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek.
Děkuji. Dámy a pánové, já budu velmi stručný, jen krátkou repliku či spíš poznámku na vystoupení pana bývalého ministra financí Kalouska. Nicméně my dlouhodobě víme, že kolega Kalousek je nepřítelem potravinové soběstačnosti České republiky, nepřítelem podpory českých zemědělců a i v tomto názoru je konzistentní. Takže tolik jenom moje kratičká poznámka. Nechci hodnotit, kolik peněz a kam ty peníze v minulosti přes marketingové agentury šly a do kterých konkrétních politických stran, to v žádném případě nechci hodnotit, ale většina z nás to ví, kam tyto peníze šly.
Děkuji panu poslanci Faltýnkovi.
Když bylo použito tak expresivní slovo jako nepřítel, tak bych ho rád vysvětlil. Tak toho jsem nepřítel. Jinak jsem velký přítel potravinové soběstačnosti. Proto jsme se nedomnívali, že se tím máme na dnešní schůzi zabývat. A pokud se za něj stavíte, pane ministře, pak se s ním ztotožňujete, a pokud se s tím ztotožňujete, je mi vás hluboce líto.
Mediální zkratka je něco, co může člověka zničit, něco, co nelze předvídat, něco, čemu možná nejde zabránit. Já aspoň ano.
Já chci mít jistotu, že si rozumíme, proto si dovoluji vystoupit ještě jednou. To, proč podporujeme návrh paní poslankyně Němcové, není skutečnost, že zazněl nešťastný výrok v médiích, za který padlo snad něco jako omluva. A domnívám se, že prostě o tom máme vést parlamentní debatu. I na to by měl předseda vlády umět odpovědět a Poslanecká sněmovna by měla umět na to říct svůj názor. Máte samozřejmě, kolegové, plné právo hlasovat proti zařazení tohoto bodu, ale pokud ten bod nezařadíte, je jedno jediné vysvětlení: S těmi výroky a s tím postojem se ztotožňujete a je to politika vlády České republiky a bude nezbytné s touto politikou počítat. To se stává, paní ministryně, že si lidé nerozumějí. O nic jiného nežádá paní ministryně Němcová ve svém návrhu a já ve své podpoře. Pokud si to vysvětlit nechceme a nechceme o tom debatovat, tak to není konstruktivní. Konstruktivní je slušná žádost o to, aby Poslanecká sněmovna o tom diskutovala, aby nebylo nejmenších pochyb, že jsem si nerozuměli.
Paní poslankyně Havlová má slovo.
Vážený pane předsedající, vážená vláda, vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych navrhla zařazení nového bodu na pořad zítřejšího jednání Poslanecké sněmovny, a to jako bod první s názvem Informace vlády o přistoupení k fiskálnímu paktu. Vláda na svém včerejším jednání rozhodla o přístupu ke Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodaření a měnové unii, zkráceně o přistoupení k fiskálnímu paktu. Nechci toto téma vůbec nějak zpochybňovat, ale téma fiskálního paktu, chci podotknout, že je pro nás i pro všechny občany České republiky velice důležité. Zhruba před měsícem jsem podala písemnou interpelaci na pana předsedu vlády, na pana ministra zahraničí i na pana ministra financí, abych získala podrobné informace o této smlouvě, a do dnešního dne jsem nedostala žádnou odpověď. Podmínky totiž nejsou vůbec jednoduché a v mnohém velmi nejasné. Dohoda obsahuje rovněž velmi závažná ustanovení, která nejsou podle mého veřejnosti vůbec známa. Velmi by mě zajímalo, které země toto primární pravidlo plní.
Dámy a pánové, jen bych stručně okomentoval to, proč vlastně tento materiál nebyl již před měsícem schválen. Tehdy především pan poslanec Kalousek se dotazoval na věci okolo marketingové podpory značky Klasa a značky Regionální potravina. Mrzí mě, že teď tady není a že tedy o toto sdělení přijde. Pokud jde o tu letošní alokaci, chtěl bych říci, že v minulých letech, včetně působení minulé vlády, se pohyboval náklad na marketingovou činnost i v částce 250 milionů. Následně byl snížen na 200 milionů. Na letošní rok byl navržen v této alokaci 250 milionů. Děkuji tímto, že pan poslanec Kalousek přišel na závěr tohoto, co jsem říkal.
Děkuji panu ministrovi. Žádá, aby zpravodajem pro tento tisk byl určen pan poslanec Tureček. Zahajuji hlasování o změně zpravodaje tohoto tisku, kterým by se měl stát pan poslanec Karel Tureček. Přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro 113, proti žádný. Zpravodajem byl určen pan poslanec Tureček. Prosím pana zpravodaje, aby se ujal místa u stolku zpravodajů.
V zásadě se týká tří rozpočtových podpoložek. Je to marketing na Klasu, marketing na Regionální klasu a marketing na Regionální potravinu. Za třetí chci upozornit na mimořádné korupční riziko, a skutečně mimořádné, které je doprovázeno každým aktem, kdy z veřejných rozpočtů je placena nějaká propagační marketingová činnost. Pak se můžeme domnívat s pravděpodobností blížící se jistotě, že firmy angažované v takovéto kampani vždycky najdou způsob, jak to nějakým způsobem vrátit v jiných kampaních, například volebních, ať už výraznými slevami, nebo nějakým jiným způsobem. To jsou tři důvody, proč jsem vždycky pokládal tuto položku za velmi diskutabilní, její nárůst za nebezpečný. Uvědomuji si potřebu schválit rozpočet Státního zemědělského intervenčního fondu a my budeme hlasovat pro schválení tohoto rozpočtu.
Určitě bude podrobná rozprava. Děkuji panu poslanci Kalouskovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Bendl. V takovém případě nejprve s řádnou přihláškou pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Bendl a po něm pan poslanec Kováčik.